Dámy a pánové, pěkné odpoledne. S přednostním právem je přihlášen pan zpravodaj.
Nebudeme tedy přerušovat to jednání, ale rovnou schválíme ty případné pozměňovací návrhy.
Děkuji, pane zpravodaji, já jsem si váš návrh poznamenal a táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy.
Neuznávám pseudoargumenty typu, že dokud existuje poptávka, potud musí být i nabídka. V dnešní době je zabíjení zvířat kvůli lidské módě morálně neospravedlnitelné a chápou to naštěstí dokonce již i nejvýznamnější módní návrháři, kteří tu poptávku tlačí stále hlouběji ke dnu: Armani, Calvin Klein, Hugo Boss a další. Zvířata u nás jsou hromadně zabíjena, a to útrpnou formou plynem či elektrickým proudem. Vzpomněl jsem si v tomto ohledu také mimo jiné na dvě interpelace na ministra zemědělství Jurečku, který je teď nepřítomen, ohledně zákazu porážek halal. Nejspíše mu byly náboženské pohnutky k rituálním porážkám přednější než člověkem zbytečně a velice útrpně prodlužovaná smrt jatečných zvířat. Lisabonská smlouva konstatuje, že zvířata jsou vnímající bytosti a tedy nakládání s nimi musí být regulováno. A také proto téměř polovina států Evropské unie chovy již zakázala a v dalších zemích debaty o takovémto zákaze již probíhají. Smlouva o fungování Evropské unie v článku 13 zase praví, že by členské státy měly plně zohledňovat požadavky na dobré životní podmínky zvířat jako vnímajících bytostí, a neomezuje je v možnosti kožešinové farmy zakázat. A odůvodňuje to zcela pragmaticky, že dosud nebyly vyvinuty žádné komerční systémy chovu, které by potřebám lišek a norků vyhovovaly. V restrikci se jedná konkrétně pouze o devět chovů u nás: v Dolní Cerekvi, Jiříkovicích, Syrovicích, Křižanovicích, Klopotovicích, Bruzovicích, Pustějově, Vítějevsi a Velkém Ratmírově. Tudíž nevyvstane žádný nepřiměřený zásah do podnikatelského prostředí. Ztráty zrušených chovů lze kompenzovat vyhláškou a doba činnosti orientovaná k roku 2018 je jistě dostatečná. Naše veřejnost si tuto normu většinově přeje. Pro jisté odlehčení vám zacituji například únorový Reflex. "Odpor levice proti norkovým kožichům lze snadno vysvětlit třídně. Buržoazní panička v norkovém kožichu samozřejmě vyvolává třídní zášť. Vždyť našim soudružkám stačí gumáky, montérky a rádiovky." Jak jistě víte, předkladatelé tohoto návrhu se rekrutují nejenom z levé části politického spektra, ale i z nemalé části pravice. Ještě bych se dovolil zmínit k jednomu pozměňovacímu návrhu, který navrhuje přechodové období. Toto přechodové období bylo prozkoumáno Parlamentním institutem, který ve své práci MP 3095 toto posoudil. Za druhé nebrání chovateli, který používá časově neomezené výjimky, a to je také důležité, aby podnikání kdykoliv v budoucnu ještě rozšířil, aby případně zřizoval nové a další chovy, navyšoval počty chovaných zvířat, počty kotců atd. Navržené přechodové období se liší od zahraničních úprav přechodných období při zavádění zákazu chovu kožešinových zvířat, neboť ve vztahu k dosavadním podnikatelům nesměřuje k ukončení chovu a usmrcování zvířat výhradně nebo primárně za účelem získání kožešin, respektive ani nesměřuje ke snížení počtu takto chovaných nebo usmrcovaných zvířat. Proto vás v zájmu nejen zbytečně trpících zvířat, nejedná se přece v tomto případě ani o součást potravinového řetězce člověka, ale i v zájmu moderního lidství 21. století prosím i o vaši podporu.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Eviduji faktickou poznámku paní poslankyně Pěnčíkové - není tomu tak.
Ta byla skutečně povedená.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem vložil do systému dva pozměňovací návrhy, se kterými bych vás chtěl seznámit. Kromě nárokového příspěvku, který chovatelům pomůže zvládnout dlouhodobé závazky, tak mohou chovatelé dodat ještě další příspěvek navíc až ve výši jejich průměrného ročního čistého zisku. Podrobnosti stanoví Ministerstvo v souladu s odstavcem 7 vyhláškou. Prodloužení lhůty k ukončení chovu kožešinových zvířat je možné ospravedlnit důvody ústavně právními a ekonomickými.
Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat a lhůta byla zkrácena. Tím jsme vyčerpali vše, co bylo k projednání v tomto bodě a já tento bod končím. Otevírám tímto bod číslo Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vám stručně představil Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku. V této souvislosti vyvstala potřeba novelizovat některé další předpisy. Tyto změny jsou obsahem nyní projednávaného návrhu zákona. Děkuji vám za pozornost.
Jako další se v obecné rozpravě hlásí z místa pan poslanec Kubíček. Poté pan poslanec Benda. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající.
Nyní pan poslanec Benda. Já vám také děkuji. Tento návrh byl zaznamenán. Ptám se, zda má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě. Pan zpravodaj už se vyjádřil v obecné rozpravě, také nemá zájem o závěrečné slovo. Nejprve rozhodneme o výboru garančním. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo jiný výbor jako garanční? Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Tento návrh byl přijat. Dále v obecné rozpravě zazněl návrh na zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů. Eviduji žádost o odhlášení. Já vám děkuji, tímto jsme vyčerpali tento bod, který končím. Otevírám bod číslo
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl vládní návrh zákona, který novelizuje zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a zasahuje taktéž do insolvenčního zákona a zákona o soudních poplatcích.
Žádný návrh nevidím. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že tento návrh jsme přikázali výboru pro veřejnou správu. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a lhůta na projednání byla zkrácena na 30 dnů. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Prosím, pane poslanče, máte slovo.
To druhé poděkování patří oběma výborům, tedy výboru pro životní prostředí a potom především výboru zemědělskému, který tuto normu projednal velice důkladně včetně semináře, který pro zájemce z řad poslanců i veřejnosti připravil.
Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro životní prostředí jako výboru dalšímu. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Každý chovatel, který chová zvířata v certifikovaném WelFurovém chovu kožešinových zvířat, je povinen předložit platný certifikát programu WellFur při každé kontrole Státní veterinární správy." To neplatí, pokud se jedná o certifikovaný farmový chov kožešinových zvířat." To neplatí, pokud se jedná o certifikovaný farmový chov kožešinových zvířat."
Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, nebojte se, nebudu zde již jako jeden z předkladatelů tohoto návrhu dlouze hovořit tak, jak jsem to učinil v prvním čtení.
Nechci to prodlužovat, ale chtěl bych reagovat na to, co řekl můj předřečník pan kolega Šidlo. Jednak se zrušily polopřevody, to pan kolega myslím neřekl, jednak se určitě zkvalitnil registr vozidel, to pravda je.
Já vám děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou pan poslanec Šidlo.
Vidím, že jsem na to sám se zpravodajem. Já to nechci nějak extendovat, ale v podstatě ještě jednu poznámku. Ano, připouštím, neřekl jsem tady, že polopřevod je zrušen, to souhlasím. Děkuji za to doplnění. V současné době přece probíhá to, že Česká kancelář pojistitelů v případě vzniku nehodové události a škody nepojištěným vozidlem zcela legitimně prostřednictvím soudního řízení vymáhá vzniklou škodu. To znamená, že ne že by ty škody nebyly nějakým způsobem sanovány. Nejsou sanovány dopředu účelovým vymáháním příspěvku do rezervního fondu. Ale jsou do rezervního fondu doplňovány zpětně až po nehodové události. Takže těch lidí, kteří nespáchají s nepojištěným vozidlem nehodu, se to v podstatě až do toho momentu spáchání nehody netýká. A potom je to vymáháno soudně. Ale já si myslím, že toto je sanováno. Takže jestliže někdo argumentuje tím, že je nedostatek peněz na to, aby byly sanovány škody vzniklé nepojištěnými vozidly, tak si myslím, že v současné situaci je to řešeno a soud má nastavit podmínky takové, aby ty částky byly vymahatelné a odpovídaly reálným nákladům.
A ptám se, zda ještě někdo další má zájem vystoupit v obecné rozpravě.
On tak učinil ve své úvodní řeči. Správně by měl tento návrh zaznít v obecné rozpravě, tak já tak činím.
Výborně, tento návrh mám poznačen. Ptám se na případná závěrečná slova pana navrhovatele, pana zpravodaje... Nemají zájem. Návrh na vrácení nebo na zamítnutí nepadl, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Přistoupíme tedy k hlasování. Já myslím, že můžeme hlasovat. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh. Hlasování 548, přihlášeno 114 poslanců, pro 112, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Žádný takový návrh nevidím. Kdo je proti tomuto návrhu? Tím jsme vyčerpali tento bod, který tímto končím.
Děkuji za slovo. Nový zákon o platebním styku je transpozicí nové evropské směrnice o platebních službách, jejíž transpoziční lhůta uplyne 13. ledna 2018 a která přináší řadu změn oproti současnému stavu regulace. Zákon nově reguluje moderní způsoby placení prostřednictvím mobilních a internetových aplikací. Tyto způsoby placení jsou alternativou k platbě kartou a ve srovnání s klasickým bankovním převodem dávají vyšší záruku, že platba bude skutečně provedena. Obchodník tedy může již v okamžiku zadání platebního příkazu expedovat zboží nebo poskytnout službu. Spotřebitelé dále získají možnost prostřednictvím internetu centrálně spravovat údaje o svých platebních účtech, což má umožnit větší přehled o rodinných financích.
Ptám se, jestli zástupce navrhovatelů, paní kolegyně, má zájem o vystoupení před pokračováním rozpravy. Pan zpravodaj? Pane poslanče, hned vám udělím slovo, jak přestane být hluk v sále. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající. Moc mě mrzí, že tady dneska zase není. Já si tedy myslím, že pokud se to týká zákona o provozu na pozemních komunikacích a zákona o pozemních komunikacích, pak se to zkrátka ministra dopravy týká. Výklad je opravdu strašně komplikovaný. Ve druhé žádosti se dotazujete, zda pokud stojíte uprostřed Moravského náměstí, Náměstí Svobody v Brně, nebo Karlova náměstí v Praze, nacházíte se dle zákona o pozemních komunikacích v zastavěném nebo nezastavěném území obce. Zákon o pozemních komunikacích definuje pouze souvisle zastavěné území, které není totožné s definicí zastavěného území podle stavebního zákona.
Kdo si chcete zařídit mezinárodní řidičský průkaz, tak stejně musíte postupovat jako v současné době. Kolegyně a kolegové, schvalujeme tady nesmysl.
Ještě bych uvedl v této souvislosti, že podpis v novele vzal zpět dodatečně pan kolega Rais.
Tento poslanecký návrh předkládám společně s poslanci napříč politickým spektrem. Návrh jsme po odborné stránce konzultovali s Českou kanceláří pojistitelů a podporu mu vyjádřilo Ministerstvo financí, do jehož gesce novelizovaný zákon spadá. Nyní bych rád uvedl důvody pro změnu zákona. Opilý policista, který na pražských Vinohradech zničil 30 vozidel, vybržďovač, kvůli němuž zemřel při nehodě kojenec, to jsou pouze dva případy ze zhruba 2 600 nehod, které loni způsobili řidiči vozidel bez uzavřeného povinného ručení. Odhady počtu nepojištěných vozidel na našich silnicích se blíží ke 130 tisícům. Škody za neplatiče povinného ručení zaplatí Česká kancelář pojistitelů z garančního fondu a bude celou tuto částku vymáhat na nepojištěném viníkovi. Škody mohou jít až do desítek milionů korun a na nepojištěných vinících se daří vymoci pouze zlomek z celkové částky. Zbytek zůstane na vrub garančního fondu České kanceláře pojistitelů, který je financován pojišťovnami. Ročně pojišťovny přispějí do garančního fondu na nepojištěné škody částkou 250 milionů korun a tento náklad pak musí promítnout do cen povinného ručení. Položme si nyní otázku. Byli byste ochotni dobrovolně přispět viníkům těchto nehod na úhradu škod, které způsobili? Přesto na ně a na tisíce dalších nepojištěných škod nedobrovolně přispíváme ze svého povinného ručení. Právě to nyní řeší tento návrh. Nepředkládáme však stejný návrh, protože starý systém měl opravdu mnoho vad a nepřiměřený dopad na některé motoristy. Pokud tedy Česká kancelář pojistitelů zjistí, že registrované vozidlo, tedy vozidlo v registru vozidel, nemá uzavřené povinné ručení, obešle majitele vozidla s výzvou, aby uhradil příspěvek do garančního fondu. Přičemž promlčecí lhůta se stanoví na jeden rok, tedy maximum příspěvku bude omezeno na jeden rok. Denní sazba příspěvku nepojištěných pak bude stanovena vyhláškou Ministerstva financí. Jde tedy o solidární systém mezi nepojištěnými, kteří se budou na nepojištěné škody skládat příspěvky do garančního fondu. Chci zdůraznit, že ta sazba bude přiměřená, bude vztažená k výši zákonného pojištění. Díky tomuto zmírnění tvrdosti zákona nebudou padat do sociální pasti lidé, kteří často jsou odsouzeni k celoživotnímu splácení, kteří způsobili nepojištěnou škodu například zapůjčeným nepojištěným vozidlem nebo neúmyslně díky opomenutí při platbě povinného ručení. Na trestné činy či jízdu nepojištěným vozidlem pod vlivem alkoholu se však tento strop vztahovat nebude a viníci budou hradit do garančního fondu celou vymáhanou škodu. Pokud ho neprovozuje a nechce mít pojištěné, nechť odevzdá registrační značky do depozitu a dočasně ho vyřadí z provozu. Tato povinnost je v zákoně ukotvena již nyní. Nicméně není prakticky vůbec vyžadováno její dodržování. Ty vyhláškou určí Ministerstvo financí, jak jsem již zmínil. Zároveň nebude možné vyměřovat příspěvky na vozidla, která byla nepojištěna před více než rokem. Zároveň bude také platit, že příspěvky od neplatičů povinného ručení budou sloužit pouze pro pokrytí nepojištěných škod. Náš návrh totiž umožňuje, aby peníze, které nebudou v daném kalendářním roce využity na tento účel, převedla Česká kancelář pojistitelů do fondu zábrany škod, kde z nich budou financovány projekty prevence v oblasti silniční bezpečnosti. Zákon nezavádí pro motoristy žádné nové povinnosti spojené s provozem vozidla, nicméně zvyšuje nároky na dodržování dnes platných zákonů.
A tak dopátrali jsme se.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji.
Podle prvního výkladu by se o souvisle zastavěné území obce v části náměstí nejednalo. Cituji jen závěr toho dopisu pana ředitele odboru pozemních komunikací: Teď ještě, o co vlastně kráčí. No to by přece měl dělat stavební úřad. Spíš si myslím, že se dnes množí názory starostů, obcí a měst, že ty billboardy nechtějí, a když, tak opravdu jenom na nějakém nespecifikovaném místě, a chtějí mít šanci to ovlivnit. Oni by to měli dělat pořád. Ale na Ministerstvu dopravy jsou asi dva nebo tři úředníci a v zásadě to nefunguje. Není to pravda, bude jeden režim, ne dva. Omlouvám se i předkladatelům tohoto návrhu zákona, že jsem byl tak dlouhý, nicméně vzhledem k té mediální masáži, která se do mě pustila, jsem to říct musel a ten pozměňovací návrh nestáhnu.
Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. S přednostním právem se hlásí zpravodaj Jan Klán. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Ještě si dovolím takovou poznámku. Dostáváme se prostě tady teď zase do nějakého bludného kruhu. Navíc váš pozměňovací návrh je v tuto chvíli nehlasovatelný. Nehlasovatelný, protože je legislativně špatně. Takže si nechte příště alespoň trošičku poradit. Takže, bude to legislativně technická úprava.
Chtěla bych vás požádat o podporu této naší novely, protože si myslím, že posouvá veřejnou správu do 21. století.
Já vám děkuji. Ptám se pana zpravodaje, zda má zájem o závěrečné slovo. Paní druhá zpravodajka, paní poslankyně Matušovská. Nevidím ji, takže nemá zájem.
Děkuji za slovo.
Kdo je proti? Procedura byla přijata v podobě, jak ji přednesl pan zpravodaj.
Jako první hlasování bude hlasování o legislativně technických úpravách, které byly předneseny ve třetím čtení. Stanovisko výboru doporučující.
Zahajuji hlasování.